Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.
Jde o to, že máme tady organizaci Člověk v tísni. V rámci výuky společenských věd jsem s dětmi trénoval, jak vypadají volby, v životě by mě ale nenapadlo použít reálné politické strany. Děti si zakládaly strany ve stylu: zakážeme penály a chceme zrušit ústní zkoušení, vytvořily si vlastní program. Ty volby proběhnou a výsledky jsou zveřejněny před skutečnými volbami. Za mě je to prostě něco nepřípustného. A teď jsem se dozvěděl, že se bude opakovat něco podobného, teď pro změnu před prezidentskými volbami, kde opět budou reální prezidentští kandidáti, a opět ty výsledky budou vyhlášeny před skutečnými, reálnými volbami. Jestli se mnou souhlasí - děkuju - jestli souhlasí s tím, že to skutečně je problém, protože to je v rozporu s legislativou.
Také děkuji. Pan ministr školství dorazil do sálu, tak já mu hned předám slovo a může reagovat na váš dotaz. Pane ministře, vašich pět minut. Dobrý den, dámy a pánové. Já se trošku vydýchám, ale děkuju za tu otázku. Ale to mě vlastně napadá, že my mluvíme o předvolební kampani. Já jsem pozorně dopoledne sledoval výklad pana předsedy Okamury o referendech. Pane poslanče, vaše dvě minuty na položení dotazu.
Mě velmi mrzí, že nemohu interpelovat pana ministra Rakušana. A mě mrzí, že mu tu interpelaci nemohu položit, takže mně nezbývá nic jiného než požádat o hlasování o přerušení této interpelace do přítomnosti ministra vnitra. Tak to se mu omlouvám.
Pane poslanče, z titulu jednacího řádu není možné o takovém přerušení hlasovat. Další vystoupí paní poslankyně Štefanová Iveta, která byla vylosována jako třetí pro ústní interpelace. Bude interpelovat pana ministra Síkelu, a to ve věci omezení teplot v budovách. Zatím si nikdo nestěžoval na to, že by tam ty prostředky nebyly. Víc opravdu nevím, nezlobte se. Děkuji, pane ministře. Není tomu tak. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Dá se říct, že tuto otázku už jsem položil panu premiérovi, ale byl bych rád, kdybyste se k tomu vyjádřil písemnou formou i vy. Je to z toho důvodu, že tyto emisní povolenky v podstatě neslouží svému účelu, ale obchodují se kdesi na burze a slouží pouze spekulantům k pěknému výdělku. Nebo my si to dokážeme představit, ale mám pocit, že vláda si to nedokáže představit.
Konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání ústních interpelací, protože pan poslanec Koten byl poslední ze seznamu vylosovaných přihlášených poslanců k interpelaci, čili projednávání ústních interpelací končí.
Ano, vyplývá z omluvy pana premiéra, ale my se musíme vypořádat s tím, jestli budeme pokračovat dále v jednání, anebo jestli skutečně přerušíme až do 10.30, do konkrétního času, který tady je zmíněn.
Ta celá interpelace je přerušena do jeho přítomnosti. Takhle to chápu já tu proceduru.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně.
Nicméně navrhuji, abychom se teď na pět minut poradili mezi předsedy klubů.
Vážené kolegyně, vážený pane premiére, vážení kolegové, zahajuji odpolední jednání a dalším bodem našeho pořadu jsou Ústní interpelace které jsou určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. A nyní dávám slovo paní poslankyni Vladimíře Lesenské, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Petra Fialu, a připraví se paní poslankyně Marie Pošarová.
Děkuji, paní předsedající, za slovo. Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, můj dotaz je nazvaný - nebo moje interpelace - Vysokorychlostní sítě. Směřuji ho, pane premiére, na vás, protože si nejsem zcela jistá, do gesce kterého ministerstva budování těchto sítí vůbec patří. Předpokládám, že pro přenos signálu pro vysokorychlostní sítě bude nutné vybudovat trošku hustší síť vysílačů, než která funguje v dnešní době. Nicméně druhá část mého dotazu směřuje k zabezpečení nejenom vysílačů, ale celých sítí jako takových. Jak jsou připravena opatření na jejich ochranu a jak případně budou nebo jak by měly vůbec fungovat úřady bez dlouhodobého připojení k internetu?
Děkuji a nyní má slovo pan předseda vlády Petr Fiala.
Vážená paní poslankyně, děkuji za to, že tady zmiňujete toto téma, protože je téma vysokorychlostních sítí určitě důležité. Ale to, co opravdu potřebují podnikatelé pro budování vysokorychlostních sítí, jsou legislativní a nelegislativní opatření. Tady vycházíme z nějakých dokumentů, které jsme v rámci České republiky už přijali. Je to strategie rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou a je to rovněž akční plán 2.0 k provedení nedotačních opatření na podporu plánování a výstavby síti elektronických komunikací. A je zde i materiál, který se týká rozvoje mobilních sítí, což s tím úzce souvisí nebo je naprosto propojeno, a to je implementace a rozvoj sítí 5G v České republice. To, co může udělat stát a má udělat stát, se týká legislativních opatření. Tady se podařilo prosadit několik věcí, které usnadňují a urychlují výstavbu elektronických komunikací. Rovněž předpokládáme využití evropských prostředků pro rozvoj sítí s velmi vysokou kapacitou. Tady máme na mysli především využití prostředků z Národního plánu obnovy.
A táži se paní poslankyně, chce-li položit panu předsedovi ještě doplňující otázku? Má zájem?
Klienty jsme neměli kam poslat, neměli jsme jak s nimi komunikovat. Takže spíš opravdu bych čekala vaši odpověď na téma zabezpečení takovýchto připojení.
Děkuji.
Děkuji za doplňující otázku.
Ano, omlouváme se, ale bohužel nám nefunguje dole časomíra, což je velká nevýhoda jak pro ty, kteří interpelují, tak pro pana premiéra.
Německo jde ještě dál, uvolní 200 miliard eur na ceny elektrické energie, což je proti všem pravidlům jednotného volného trhu, jestli tomu tak můžeme ještě nyní říkat. Dále plánují zastropovat cenu plynu ve výši ještě 100 miliard eur, zadotovat. Pokud to udělají, popřou funkčnost Evropy v energetické politice. Jaký máte plán vy pro naše velké podniky? Jaké kroky podniknete, pokud toto Němci udělají? Protože v německé televizi o tom mluví tak, že to berou za hotovou věc. Já jsem k tomu dělala pozměňovací návrh, který měl zastropování cen řešit i u velkých podniků, bylo to ignorováno. Jaký máte tedy plán nyní?
Děkuji, paní poslankyně. Nyní má slovo pan předseda vlády.
Vážená paní poslankyně, ano, všichni jsme zaznamenali informaci z médií a z projevu německého kancléře Olafa Scholze, který oznámil vytvoření zvláštního hospodářského fondu v objemu 200 miliard eur na podporu kroků, které mají chránit obyvatele i podniky zasažené vysokými cenami energií. Jenom pro přesnost - tam nejsou jasné přesné parametry toho záměru, ale už teď je řečeno, že ta suma má být rozprostřena až do jara roku 2024 a má být financována půjčkami. Německý kancléř ten balíček nazval obranným deštníkem a v závislosti na tom oznámil, že v Německu již nebude potřeba nový poplatek na obstarání plynu, který měl platit od října. Takže srovnávat to sice není jednoduché, ale přesto můžeme. Německo přijalo - to tady zmiňujete, stejně jako my - snížení daně na energie. Naše vláda v oblasti pohonných hmot snížením spotřební daně, v oblasti elektřiny odpuštění poplatku na obnovitelné zdroje energie, udělali jsme v České republice. Dočasný krizový rámec - další krok, naplno využíváme, slouží pro podniky zasažené současnou krizí nebo souvisejícími sankcemi a odvetnými protiopatřeními. Firmy, tedy velkoodběratelé elektřiny a plynu, budou moci od počátku listopadu zažádat o podporu v celkové výši až 30 miliard korun. Já je tady nemám čas ani všechny vyjmenovat, ale připomenu některé, po kterých volali podnikatelé, po kterých volal Svaz průmyslu a dopravy, po kterých volala Hospodářská komora.
A upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Nyní tedy otevírám bod číslo Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Minulé jednání bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády. Na pořad jednání 41. schůze Poslanecké sněmovny byla předložena celkem jedna odpověď na vznesenou interpelaci, s níž poslanec nebyl spokojen, a z toho důvodu požádal o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Nyní tedy můžeme pokračovat v rozpravě. Pan poslanec má zájem vystoupit. Pan premiér je opět omluven, ale prosím, pane poslanče.
Dostalo se na to na začátku září, byla nějaká předběžná dohoda, že se to bude projednávat tuším 29. září, to přerušení. Nicméně na základě rozhodnutí koalice tady byla mimořádná schůze, takže se na to dostalo až dnes.
B tuto chvíli se jedná o procedurální návrh přerušení do přítomnosti premiéra do 10.30 přesně. Pan poslanec to takto... jestli to můžu zformulovat, o čem budeme hlasovat? Ano, podle omluvy. Já zagonguji, abychom přivolali kolegyně a kolegy. Prosím, paní předsedkyně.
Já tedy namítám to, že my to máme přerušeno. My máme přerušenu tuto interpelaci do přítomnosti pana premiéra, takže já si myslím, že není nutné o tom teď hlasovat znovu.
Takže jenom, jestli jsem odpověděl na tuhle část, a abych se přiznal, já jsem se trošku ztratil. Děkuji, pane ministře. Táži se pana poslance, chce-li uplatnit doplňující otázku.
Na to jste už z větší části odpověděl. skutečně protlačili výrazné zvýšení platů vysokoškolských učitelů.
Já jsem si toho vědom, sám vedu několik studentů doktorského studia, vím, jaké jsou jejich podmínky. Tak, ani pan poslanec Novák není přítomen, tedy i jeho interpelace propadá. Pak tedy poprosím, aby se slova ujala paní poslankyně Pošarová, která byla vylosována jako sedmnáctá v pořadí k interpelaci na pana ministra průmyslu a obchodu Síkelu. Není přítomna, čili i její interpelace propadá. Osmnáctá v pořadí, paní poslankyně Maříková Karla, stahuje interpelaci z důvodu nepřítomnosti pana vicepremiéra Jurečky. Pak tedy poprosím paní poslankyni Berkovcovou, která byla jako devatenáctá vylosována k interpelaci na pana ministra Stanjuru. Pak se zeptám, jestli je přítomna paní poslankyně Štefanová Iveta, která by měla interpelovat pana ministra Válka? Pan poslanec Koten není přítomen, čili jeho interpelace rovněž propadá.
Já se chci zeptat. Od 1. září došlo k navýšení tarifů pro nepedagogické pracovníky.
Děkuji a předám slovo panu ministru školství. Já začnu možná tou první vaší otázkou. Tak to ještě budeme řešit a řešíme to i na dálku s ukrajinskými protějšky. Doufejme, že se nám to podaří vyřešit. Tak doufejme, že se nám to podaří vyřešit.
Každý má právo na svůj názor, mýlit se a třeba se i zesměšnit, ale každý má také právo své názory šířit. Je to nedílnou součástí svobody slova. Proto je nepřijatelné narušovat šíření názorů, které nejsou v rozporu se zákonem. Cenzuru bez výhrad zakazuje Ústava ČR.
Také děkuji.
Děkuji, paní předsedající. Já bych rád odpověděl panu poslanci, kdyby mně bylo jasné, na co se ptá, a mně to jasné opravdu není. Já jsem přesvědčen o tom, že žijeme, ne že jsem o tom přesvědčen, objektivně žijeme ve svobodné společnosti, kde každý může říkat svůj názor tak, jak to považuje za potřebné, může ho šířit nejrůznějšími cestami. Nikdo ničemu nebrání, nikdo nic necenzuruje, nemáme žádné orgány, které by se zabývaly cenzurou, takže opravdu těžko říct, v jakém světě žijete a v jakých konspiračních teoriích se pohybuje vaše mysl. My ani tady nejsme ovládáni nějakými nadnárodními korporacemi, ani nevím, jakými a proč, ale jako vláda České republiky respektujeme plně ústavnost, zákony České republiky a garantujeme všem lidská práva a svobody v tom rozsahu, v kterém je demokratická společnost stanovila. Je to věc, na které mně osobně hodně záleží i právě proto, že mám zkušenosti ze života v totalitní diktatuře. Vláda také nic takového nedělá, nic takového neiniciuje, nemá k tomu žádné nástroje. Neomezuje ani nezakazuje média na rozdíl od předcházející praxe ani nikoho nevyčleňujeme z tiskových konferencí a z dalších věcí. Možná narážíte na jinou věc, a to je to, že některé dezinformační weby jsou v tuto chvíli blokovány, ale ne na základě rozhodnutí nebo doporučení české vlády, protože k tomu nemáme žádný mandát, ale vypnutí ruských médií bylo nařízeno Radou Evropské unie v rámci sankčních opatření. Občané vyjadřují svoje názory svobodně formou nejrůznějších médií, nikdo jim v tom nebrání. Mohou se vyjádřit i formou demonstrací a dalších věcí. A za sebe říkám, že to je dobře, protože svoboda slova je pro politickou kulturu nesmírně důležitá.
Má pan poslanec zájem o doplňující otázku?
Děkuji za slovo. To jsem měl v úmyslu.
Prosím, pane premiére, máte slovo.
Ano, to jsou dvě věci. Pokusím se odpovědět na obě. První se týká vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací. Je to velmi citlivá problematika, toho jsme si vědomi, a proto to musí být dobře legislativně připraveno. Ale nevychází to z rozhodnutí naší vlády. Tato kontinuita je určitě žádoucí.
Děkuji pane premiére, za vaši odpověď. Nyní přistoupíme k sedmé interpelaci, kterou si vylosoval pan předseda Andrej Babiš. Pana premiéra bude interpelovat ve věci nečinnosti vlády. Připraví se dále pan poslanec Karel Sládeček.
Já jsem měl úplně jinou interpelaci, vy jste dneska lhal, že jsme neřešili emisní povolenky. Já jsem napsal Ursule a Charlesovi Michelovi dopis, všem premiérům jsem napsal dopis, pětkrát jsem vystoupil. Neříkejte, že žádná vážná jednání nebyla. Zase jenom opakujete vaše lži. Proč stále opakujete lži? Vy lžete v projevech, vy lžete na sněmu Svazu průmyslu.
Pokud já jsem vlastník domu, uloží mi někdo povinnost dělat ty kontroly?
Pane ministře, prosím, vašich pět minut na odpověď.
Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážené paní poslankyně, pardon, to jsem se špatně vyjádřil. Chtěl bych připomenout, že od února 2022 došlo k výraznému poklesu dodávek plynu do Evropské unie z Ruské federace, potažmo do České republiky. Jedná se o plyn v objemu 153 miliard kubíků, který není možné nahradit ze dne na den. Toto snížení dodávek zapříčinilo historicky nejvyšší ceny energií v České republice, což přispívá k inflaci a vytváří i riziko dalšího hospodářského poklesu v Evropě. Návrh vyhlášky stanovuje teploty vnitřního vzduchu v pobytových i nepobytových místnostech v budovách při předcházení stavu nouze a ve stavu nouze v teplárenství. Za účelem úspory tepelné energie umožňuje vyhláška dosahovat nižší teploty vnitřního vzduchu oproti navrhovaným teplotám při projekci budov. V obývacích místnostech se ty teploty vnitřního vzduchu pohybují v rozmezí 18 až 21 stupňů. Požadavky stanovené návrhem vyhlášky jsou v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace a byly připraveny ve spolupráci s kolegy z Ministerstva zdravotnictví a jsou v souladu s jejich předpisy pro tuto oblast. Návrh vyhlášky nezavádí žádné nové kontroly oproti současnému stavu, to znamená oproti legislativě, která tady byla před zavedením této vyhlášky. Stávající ani připravované právní předpisy s plošnými kontrolami v bytech nepočítají. Vyhláška byla rozeslána do mezirezortního připomínkového řízení, v rámci kterého bylo doporučeno upravit výši teplot pro vybrané typy budov, jako jsou školy a zařízení péče o děti, pobytová zařízení sociálních služeb a zdravotnická zařízení. Takže já děkuji za zájem o tuto problematiku o vytápění budov a tepelné pohody a chci vás ubezpečit, že navrhovaná vyhláška nepovede ani k ohrožení zdraví našich občanů, ani k nějaké nové šikaně nad rámec zákonů, které v této zemi platily do doby, než byla tato legislativní předloha připravena.
Ano, je tomu tak, takže vaše minuta na doplňující otázku.
Ale pochopila jsem to správně, že tedy ne, žádné plošné kontroly nejsou v plánu.
Táži se pana ministra, jestli chce využít práva na doplňující odpověď?
Chci upozornit na to, že se jedná o vyhlášku, která se v tuto chvíli zatím nachází pouze v mezirezortním připomínkovém řízení. To je jenom v reakci na to, že s některými tepelnými limity třeba nesouhlasíte.
Děkuji, pane ministře. Pane poslanče, prosím, máte slovo a dvě minuty.
Pana ministra tady nevidím. Ale pak ta interpelace nebude mít tu autentičnost a aktuálnost.
Nyní přistoupíme k osmé interpelaci, kterou přednese pan poslanec Karel Sládeček ve věci ministra Síkely, který nabádá firmy, aby podváděly. Připraví se pan poslanec Oldřich Černý. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane premiére, rád bych se vás zeptal, co říkáte na vystoupení pana ministra Síkely, kdy na sněmu Svazu průmyslu a dopravy nabádal velké firmy, aby podváděly a tvářily se jako malé a střední. Dovolte mi citovat vystoupení pana ministra Síkely, abych vám jej připomenul: "Umím si představit, že při definici malých a středních firem budeme asi umět v rámci sporných limitů přimhouřit oko. To znamená, já všem velkým doporučuji, tvařte se jako malé a střední, alespoň na přechodnou dobu." Řekl ministr průmyslu a obchodu pan Síkela. Poslechl jsem si celé vystoupení pana ministra Síkely a každý, kdo si toto vystoupení poslechl, na vlastní uši slyšel, že o žádnou nadsázku opravdu nešlo. To je už opravdu za hranou. Kdy konečně pana ministra Síkelu odvoláte a nahradíte jej skutečným odborníkem na energetiku, kterého si naše firmy i občané zaslouží?
Na vaši otázku vám odpoví pan premiér. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Děkuji, pane poslanče, že připomínáte sněm Svazu průmyslu a dopravy. A to se na tom veletrhu také dělo. Tou první oblastí, po které podnikatelé volají a kde my jsme pokročili významně dál, je zjednodušování pravidel a snižování byrokracie. Připomínám, že rušíme povinnou EET, ale taky připravujeme už druhý antibyrokratický balíček.